Co bylo ale privatizováno, jsou ty služby. Je to věc rozhodnutí toho kterého zastupitelstva. To, které se rozhodne, že si najme na to firmu, tak tak učiní. Ale je to vždycky na rozhodnutí toho kterého zastupitelstva.
Já tedy, pane předsedající, paní a pánové, fakt nechci zdržovat. Ale on pan kolega Stanjura si začal.
Vážené dámy, vážení pánové, já ještě také doplním stručně ten kaleidoskop o vodárenských společnostech. Naše území spravuje Severočeská vodárenská společnost a spravuje území Libereckého a Ústeckého kraje. Takže ono to chce jenom počítat, hospodařit a obce a města si umí občas poradit docela samy.
Vážený pane předsedající, vážená prořídlá Sněmovno a také prořídlá vládo, já jsem původně chtěl vystoupit se svým pozměňovacím návrhem. Jenom aby bylo malinko jasno. A odůvodním, o co se jedná. Sucho a pokles hladiny spodní vody sužuje celou Evropu. Důraz je kladen hlavně na protierozní ochranu. Dále také pomáhají v boji s kůrovcem, protože pokud má strom dostatek vláhy, tak toho kůrovce utopí. Kromě výsadby zeleně na zemědělské půdě nebo na stavební půdě doporučujeme, aby se začala vysazovat zeleň na obrovských plochách logistických center, hypermarketů a výrobních hal, které tady jsou. Tyto navržené úpravy nejenom sníží procento skleníkového plynu v atmosféře, ale také navrátí ráz české krajiny a českého venkova. Dámy a pánové, ta voda chybí a ona ubývá. Dámy a pánové, my neletíme kolem pátého patra, ale kolem druhého.
Vážené paní ministryně, pánové ministři, vážené kolegyně, kolegové, jenom mi dovolte na závěr projednávání druhého čtení ke státnímu rozpočtu na rok 2019 dvě připomenutí pozměňovacích návrhů, které jsou ale už součástí návrhu rozpočtového výboru k tomuto, které budeme hlasovat v rámci třetího čtení. Neodůvodňuji natolik podrobně, protože bylo projednáno opravdu poměrně podrobně v rámci rozpočtového výboru a usnesení rozpočtového výboru z 16. schůze ze dne 28. listopadu 2018 tyto pozměňovací návrhy, které jsem předložil, doporučilo Poslanecké sněmovně ke schválení. Jedná se o záležitost, která dle mého názoru je velice důležitá nejen pro město Brno, pro Jihomoravský kraj, ale i pro celou Českou republiku. Má kromě obrovské sportovní důležitosti velký celospolečenský dopad v čele s propagací města, regionu i České republiky, a to v celosvětovém měřítku.
Prvně nechám hlasovat o námitce pana poslance Kováčika.
Já jsem pouze řekl, že na sjetině byl jiný výsledek.
Perfektní. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za zařazení tohoto bodu. Jak jsem slíbil, nebudu řečnit dlouho. Můj návrh je velice krátký a zavádí jako významný den, Památný den sokolstva, 8. říjen. Sokolové byli vždycky nositeli demokratických a humanitních principů, a proto byli vždycky velkým trnem v oku všech totalitních ideologií.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že vše podstatné už zaznělo z úst navrhovatele. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Valenta.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, i přes negativní stanovisko garančního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu si vám dovoluji vřele doporučit ještě jednou se zamyslet nad obsahem pozměňovacího návrhu, který je uložen pod šifrou 1522, který hovoří o zařazení dne 30. září mezi významné dny České republiky, a to konkrétně jako Den vyhnání Čechů z pohraničí. Zkusme proto společně, a to především svým souhlasným hlasováním, ocenit v tomto případě obrovskou statečnost našich spoluobčanů, kteří byli nuceni, a to bez morálního a politického ospravedlnění, masově prchat, často jen s osobními potřebami, hluboko do českého vnitrozemí.
Pane poslanče, já vás přeruším. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, abychom se ztišili a abychom mohli nechat pana poslance přednést svůj projev.
Představte si výstavbu nové hasičské zbrojnice, která by stála 100 milionů korun, 85 milionů korun by na ni dodala Evropská unie a 15 milionů by na ni dodal rozpočet Ministerstva vnitra. Druhou oblastí, kterou bych chtěl vyřešit, je věc, kterou se zabývám, a zabýval jsem se jí s některými vašimi kolegy, kteří zde už tedy nejsou, od roku 2015, a to je balistická ochrana policistů. Máme několik policistů, kteří prokazatelně, byť si to nepřiznáme, zemřeli díky tomu, že nebyli balisticky chráněni, a pokud by měli balistickou ochranu, tak prostě mohli přežít. Já považuji balistickou ochranu v současné bezpečnostní situaci v Čechách, ale i vývojem v Evropě jako základní pracovní pomůcku. Dokonce ta situace je ve světě už taková, že - a vidím tady kolegu ze záchranné služby - kde v Holandsku už fasují balistickou ochranu i lidé, kteří pracují na zdravotnické záchranné službě. Ale tam ta situace bezpečnostní je ještě podstatně horší než u nás. A já bych byl rád, abychom pokračovali v tom trendu, který jsme započali v tom roce 2015 a který vedl k tomu, že jsme dotlačili Chtěl bych říci, že tato položka je oproti roku 2018, to znamená ta plánovaná na rok 2019, ponížena, abych neřekl podseknuta, ponížena o 137 milionů korun, 137 milionů korun na nákup materiálu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představila některé pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu v kapitole 313, což je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. Rok se s rokem sešel, stojíme opět před schvalováním rozpočtu a já jsem velmi znepokojena tím, že opět se nedostává financí na sociální služby. Je tam nedostatek ve výši kolem jedné miliardy korun, což je opravdu velmi tristní. Přitom si musíme říct, že platy sociálních pracovníků nedosahují ani průměrné mzdy, a jsou to lidé, kteří se starají o klienty v pobytových zařízeních, o klienty s Alzheimerem, s demencí, o děti ve stacionářích, o klienty v azylových domech a podobně. Slyšíme někdy také hlasy, že nedostatek financí můžeme dofinancovat v průběhu roku, ale to je opravdu nešťastné řešení. Takže tuhletu variantu velmi nedoporučuji. Takže služby, které nyní čerpají finance z evropských zdrojů, v příštím roce nebudou mít finanční pokrytí. Proto hrozí také odchod personálu ze sociálních služeb. A my víme, že toho personálu se nám nedostává už i teď, protože například některé velké obchody nabízejí mzdu o několik tisíc vyšší, než je mzda v sociálních službách. Můj druhý pozměňovací návrh se týká navýšení rozpočtu o částku 200 milionů na výkon sociální práce na obcích.
Jde především o zvýšení mezd mladých perspektivních vědců a vědkyň. Toto meziroční navýšení je velmi nízké ve srovnání s rychle rostoucími příjmy ve veřejné sféře, kde to meziročně stoupá zhruba o 12 %, a s očekávaným růstem inflace dle prognózy České národní banky. Pracoviště Akademie věd ČR se tak potýkají se stagnací ve vývoji mezd, což výrazně oslabuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to i přesto, že podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků v Akademii věd ČR je výrazně vyšší než v jiných odvětvích. Navíc Akademie věd ČR o vysoce kvalifikované odborníky soutěží na celosvětovém trhu práce, kde je její konkurenceschopnost v oblasti mezd ještě výrazně nižší. Prosím vás o podporu obou pozměňovacích návrhů.
Já také děkuji. Prosím, máte slovo.
Já se pokusím být co nejkratší, nicméně ze začátku zneužiju trochu jednací řád. Já si myslím, že si to ti učitelé zaslouží. Takže to byl ten první pozměňující návrh. Myslím, že je to odůvodněné. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Langšádlovou, která je další přihlášenou do rozpravy.
Děkuji za slovo. Navrhuji posílit finanční prostředky pro kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 300 mil. Kč, které by měly být určeny na posílení mediálního vzdělávání v rámci rozvojových programů na podporu občanské společnosti.
Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Miroslav Kalousek.
Já jenom drobnou poznámku k tomu, co teď přednesl pan předseda Kováčik. Takže pokud se tak Sněmovna rozhodne, tak by neměla vládu žádat, ale měl by padnout pozměňovací návrh na tu miliardu a mělo by se o něm hlasovat. Pak by to byla jaksi vyřízená věc. Leč samozřejmě, jak jsem řekl, je to vaše právo.
Ještě faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Ještě další faktická poznámka pana poslance Kováčika. Ještě než vám dám slovo, pane předsedo, tak se od 19.30 do 22.00 hodin z rodinných důvodů omlouvá paní poslankyně Richterová.
U vás, pane kolego, bych neočekával ani s klidným, ani s neklidným svědomím, že byste pro tento návrh hlasoval. Toto je použití těch zdrojů, které podle mého soudu jsou k dispozici, jsou vyprodukovány v rámci rezortu zemědělství.
Ještě jedna faktická poznámka pana kolegy Stanjury.
To bylo asi v roce 1997 nebo 1998 a tu privatizaci připravoval tehdejší náměstek za sociální demokracii.
Tehdy to bylo se souhlasem jaksi vládnoucí garnitury. Já neříkám a neřekl jsem, že by to bylo výhradně pod pravicovými vedeními obcí. Co se týká oněch návrhů na boj proti kůrovci, to je celospolečenská záležitost. - zejména pro malé a střední vlastníky lesů.
Děkuji. Já bych si dovolil jenom zcela věcně k této problematice.
Za druhé, s čím nesouhlasím, že to města používala, aby zaplatila běžný provoz. Ty peníze byly na investice. Města byla v žalostném stavu po 40 letech vlády Komunistické strany Československa. A mimo jiné se prostředky na nutné investice do základní infrastruktury měst a obcí získávaly z privatizace městského majetku nebo podílů měst a obcí na některých firmách.
Nyní pan poslanec Jan Zahradník, také s faktickou poznámkou, a poté pan poslanec Kováčik.
Část výnosu dává na obnovu té vodohospodářské infrastruktury. My v Českých Budějovicích jsme dlouhodobě spokojeni s tím, jak to tam funguje.
Dámy a pánové, osobně se domnívám, že sebevědomí každého národa se nedemonstruje v bombastických, všezahrnujících, ovšem reálně bezobsažných projevech, ale spíše ve skutečných činech státem oficiálně přiznávané úcty k zakoušeným útrapám vlastních předků. Proto vás nyní prosím o podporu příslušného pozměňovacího návrhu a věřím, že vám tak nebudou osudy nespravedlivě vyhnaných Čechů z pohraničí lhostejné.
Děkuji.
Dobrý den. Já nechci být velký pedagog, ale přesto bych si dovolil dvě upřesnění. Já velice podporuji vaši iniciativu, hlasoval jsem pro ni na školském výboru. Jenom upozorňuji, že je to pozměňovací návrh, který se týká jiného zákona. Ale říkám, já ho podpořím a budu se snažit i náš klub přesvědčit.
Uvědomujeme si významnou úlohu Sokola v naší historii.
Nikoho dalšího do obecné rozpravy nevidím. Ani z místa, ani elektronicky. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem je Ano, má zájem. Takže pane ministře, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Prosím zpravodaje garančnímu výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Jak již zaznělo z úst pana ministra, byl přednesen jeden pozměňovací návrh, který je označen jako návrh A, takže procedura bude velmi jednoduchá.
Nemusíme o tom nechat hlasovat? Zahajuji hlasování.
Takže těch 20 mil. korun je mnohem lépe využito než mnohé evropské fondy či jiné dotace na práci s mládeží. Podotýkám, že školský výbor tento návrh schválil. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. A nyní prosím, pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Bartoň.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládo, dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku k věci, která letos doprovázela projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výborech. Bylo jí projednávání dotací nestátním neziskovým organizacím v působnosti jednotlivých rozpočtových kapitol. Pokud jsem byl informován, tak v minulých letech tento model ještě uplatňován nebyl. Výboru pro bezpečnost tak připadlo projednání těchto dotací v oblasti působnosti rezortu spravedlnosti a vnitra. Aniž bych teď chtěl být jakkoliv adresný, neboť ještě nemáme přijeté usnesení, hlavním poznatkem je skutečnost, že stát vědomě poukazuje překvapivě velké peněžní prostředky organizacím, které za ně státu pak obratem zcela vědomě škodí. Chci tedy poděkovat rozpočtovému výboru za tento krok. Umožnil nám věnovat se záležitosti, která naší pozornost již zjevně dávno vyžadovala. O výsledku jednání výboru pro bezpečnost pak budu paní předsedkyni rozpočtového výboru informovat. Skutečnost, že jsme tuto věc zatím nedoprojednali, samozřejmě nyní nebrání dalšímu projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Také děkuji. Mám zde omluvenku. Omlouvá se nám pan ministr Toman od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Já tomu úplně nevěřím. Ani důležitost tomuto zákonu nepřikládám tak vysokou, že by to byl zákon roku. Opravdu mi nepřijde normální, aby tady seděli tři ministři u rozpočtu. Nevím, kolik bude vystupujících. Je to škoda. Divím se paní ministryni, že si nezařídila, abychom na to měli skutečně celý jednací den, tak jak to bývalo zvykem, protože není to nic překvapivého. Není to žádná obstrukce. A určitě bychom našli víc. To znamená, kromě těch úspor ještě navrhujeme přesuny. Nejedná se o žádnou velkou částku, jedná se o 15 mil. korun. Aby to vlastně bylo možné, a já myslím, že to je v zájmu státu, tak na to musíme uvolnit finanční prostředky. Pokud je neuvolníme, tak ta digitalizace postupuje nesmírně pomalu a samozřejmě dochází k znehodnocení toho obrazového materiálu. Takže tam určitě peníze chybět nebudou. Tento návrh má za cíl zrychlit zpřístupnění těchto fotografií z české a československé historie široké veřejnosti. Nevím, kdy to bude, ale připadá mi to opravdu nedůstojné.
A nyní prosím pana poslance Bartoně, připraví se pan poslanec Hrnčíř.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, je málo témat, nad kterými se shodneme napříč všemi stranami. Jedno z těchto témat je zlepšení stavu školství a zejména zlepšení stavu platového ohodnocení učitelů. Bohužel, už se tak extra neshodneme na tom, které platy učitelů, kterých učitelů, a tak se stalo to, že v předloženém návrhu rozpočtu je zvýšení platů učitelů pouze v regionálním školství. Pozapomnělo se na platy učitelů ve vysokém školství.
Z tohoto pohledu musím říct, že jsem pozměňovací návrh stáhl, a tady na místě vás vyzývám, abyste se k němu postavila, přestože již není podán. Vážená paní ministryně, dovolte mi tento atak jako poslance parlamentu, jako rodilého Brňáka. Myslím si, že toto je záležitost, která je důležitá ne pro Brno, ne pro jižní Moravu, ale pro celou Českou republiku. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Romanu Onderkovi. Faktická poznámka paní ministryně pro místní rozvoj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy navázala na svého předřečníka, který mě k tomu vyzval. Ono totiž už je v přípravě vládní usnesení, které po dohodě s Ministerstvem financí chystáme zhruba v lednu dát vládě České republiky. A jedno z nich je MotoGP. My k tomu máme spoustu analýz a právě to vyčíslení jaký je dopad do rozpočtu.
Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Jenom jednu prosbu na dobrou noc příznivcům MotoGP. Já jsem smířen s tím, že na to půjdou veřejné prostředky, jakkoliv jsem se tomu jako ministr financí vždycky bránil. Ale moc vás prosím, argumentujte prestiží, protože to nesporně je prestižní záležitost pro Českou republiku, ale neargumentujte těmi analýzami. Já jsem viděl ekonomické analýzy výnosnosti, jak by se nám v Praze vyplatily olympijské hry. Tyhle analýzy jsou ze stejného kadlubu. Strčte si je do šuplete a podporujte tu prestiž. Tomu ještě rozumím.
Ještě faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já mu rozumím, že ty staré analýzy, které byly zhotovovány ještě za jejich vlády, v které nějakým způsobem participovali, jsou ty, které nejsou ty pravé. A dokážu si představit i některé analýzy za vlády sociální demokracie, že nejsou ty pravé. A vím, o čem mluvím, a dokážu dát příklad u obou. Co se týče analýz, které jsou k MotoGP, tak jsou o jednoduchém selském rozumu a matematice. Na to nepotřebuji mít žádnou firmu a drahé analýzy.
Já vím, že přijedou a něco snědí a někde se vyspí. Ale to prostě nejsou stovky milionů korun, není to pravda. A nedrážděte tím. Je úplně jedno, za kterých vlád ty analýzy byly dělány. Tu olympiádu nám ekonomicky doporučoval PricewaterhouseCoopers jako renomovaná firma a podepsal se její tehdejší partner Miroslav Singer, pozdější guvernér České národní banky.
Máte slovo, pane poslanče.
Tentokrát vám to nenabízí, ani vás nepřemlouvá, ani price, ani žádná jiná firma zabývající se touto problematikou. Teď vám to nabízí bývalý nejdéle sloužící primátor druhého největšího města v republice. A věřte mi, kolego, že vím, o čem mluvím.